Nyní se s přednostním právem...
Pokud jde o lhůty a nezletilé oběti, tam jsem si jistá tím, že to lepší bude.
Nyní je do rozpravy přihlášená paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Cílem tohoto tisku je především adaptace a implementace přijatých předpisů Evropské unie, respektive právně závazné mezinárodní smlouvy. Návrh rovněž zapracovává změny, kterým je v návaznosti na výsledky implementačních worskhopů a další hodnoticí činnosti reagováno na některé zjištěné nedostatky v implementaci některých unijních směrnic. Dovolte mi tady trošku zrekapitulovat celý proces. Ochrana proti tomuto druhu podvodů dopadá nejen na platební karty či elektronické peněženky sloužící pro převod elektronických peněz, ale nově i na virtuální peněženky umožňující převod virtuálních aktiv, pokud slouží k placení. Zájmem je ve výhledu přejít plně na bezhotovostní platby, kdy bude snaha i platební karty postupem času a vývojem technologií nahradit dalšími způsoby placení. S tímto vývojem se zcela neztotožňujeme a SPD bude vždy i pro zachování hotovostních plateb. Centrální systém by měl tedy umožnit členským státům rychle a efektivně identifikovat členské státy, které mohou disponovat informacemi o odsouzení osob bez státní příslušnosti. Pro přijetí opatření k zajištění souladu s tímto nařízením by však členské státy měly mít k dispozici alespoň 36 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Rejstřík trestů se neobejde bez vnitrostátní prováděcí úpravy, která v návaznosti na ustanovení dohody v nezbytném vztahu stanoví odpovídající postup orgánů České republiky, a to právě zejména Rejstříku trestů.
Radim Fiala, můj bývalý kolega. Pamatuji si naše debaty, ale to sem nebudu tahat. A tak to prostě bude, na to si zvykněte.
S přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
A já jsem tady odsud panu premiérovi slíbil, že se zítra v interpelacích zeptám na to, na co jsme se ptali a chtěli udělat jako mimořádný bod, a vy jste na to nechtěli odpovědět. Takže pane ministře, s úctou k panu premiérovi i k vám, my se budeme ptát, budeme se ptát pořád, a i když se vám budou zdát ty otázky blbé, tak na ně budete odpovídat.
S přednostním právem pan ministr Stanjura. Prosím.
Ale to je samozřejmost, na to máme interpelace, to nikdo nezpochybňuje. Jenom dopředu hlásím, že Petr Fiala je zítra na Evropské radě. No, tak můžete se smát.
Začneme bodem Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Omezím se pouze na tento stručný projev.
Jsem zvědavá, jestli se mi podaří vás zaujmout, milé kolegyně a milí kolegové , protože u implementačních novel to není tak snadné. Ale bylo zde řečeno všechno v rámci čtení, která předcházela. To, na co já se chci zaměřit a k čemu se tady chci i přihlásit, je oblast, se kterou jsem vůbec nepočítala, že tady budeme novelizovat a upravovat. A to se přesně stalo v tomto případě.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z členů vlády se omlouvají: Bek Mikuláš - pracovní důvody, Černochová Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, což jsou body z bloku zákonů v prvním čtení. Prosím.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych opět chtěla požádat o zařazení bodu
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.
Jednou z těchto služeb je například právní poradna a další věci, které se poskytují jednotlivým městům a obcím. Necelých 14 milionů korun, které jsme zatím proplatili, je výsledek skvělé spolupráce starostů dotčených obcí, Sdružení místních samospráv České republiky a pracovníků Ministerstva vnitra." Takže zákon napsalo Ministerstvo vnitra, připodepsali se k tomu jednotliví poslanci, protože kdyby to šlo do legislativního procesu v rámci vnitra, muselo by být vnitřní, vnější připomínkové řízení a tak dále. Takhle ten proces byl rychlejší, proto se to tímto způsobem udělalo, že ho připravilo vnitro, připodepsali se poslanci a schválilo se to v devadesátce. Proto znovu říkám, je nutné tento bod otevřít, je nutné tento bod projednat a je tady nutné vyjádření Ministerstva vnitra.
Já také děkuji. Hlásí se s přednostním právem pan předseda klubu STAN Cogan. Tak prosím.
No, co k tomu říct? K tomuto nejde vůbec nic říct. Ale to, jak jste se v tuto chvíli k tomu teď postavili, tak jste prostě řekli: Nechceme to řešit. A opravdu mě překvapuje, že Česká pirátská strana v tuto chvíli řekla, že nechce tento bod projednávat.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Tomio Okamura.
Dnes už třetí den v řadě máme tady tuhle kauzu a opět nám vládní pětikoalice zamítla ten bod, abychom to mohli projednat. Nakonec na ten mikrofon stejně nešel a stejně neřekl... Kdyby alespoň řekl, že se na to zeptá Víta Rakušana, jak to vlastně bylo, ale ani to neměl odvahu říct. Připomenu, že pro ten zákon jsme tady hlasovali všichni, byli jsme pro, o tom není, to téma. Takže vy tady zatajujete tyhle důležité informace, a stejně se toho tématu nezbavíte, nezbavíte se ho celé tři a půl roku až do voleb, protože tohle je potřeba vysvětlit a postavit se k tomu čelem.
Kolegové, kolegyně, je to fakt nehoráznost, aby tady pan poslanec Okamura se otíral o odvahu premiéra. Zvykněte si na to, že vy ho tady nebudete školit, vy ho tady nebudete vyvolávat. Mám přečíst vaše proruské facebookové statusy, které se snažíte v tuto chvíli schovat, mám je přečíst? Dříve bylo toto území rozděleno mezi Polsko, Rusko a Turecko. Současná Ukrajina je výtvor bolševiků, kteří rozdělili ruské impérium na republiky Sovětského svazu. Pokud se to Spojeným státům podaří a v Evropě vznikne opět válka, Ukrajina přestane existovat." Tomio Okamura.
Já ještě zareaguji na pana ministra financí.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru než garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Ještě jednou zopakuji: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jakožto garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má tedy někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Zahajuji hlasování.
U hlasování číslo 33 jsem se zdržel, na sjetině mám nepřihlášen.
Dovolte, abych zahájil další bod, a to je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka. Pane ministře, ujměte se slova. A prosím, aby byl v sále větší klid, aby pan ministr měl klid na přednesení svého slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. První - řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě i provozování, druhá oblast - poskytování evropské služby elektronického mýtného a třetí oblast - poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích. Vedle auditu bezpečnosti pozemních komunikací bude nově prováděno i prvotní hodnocení záměru, a to na úplném počátku, ještě před jednotlivými postupy podle stavebního zákona. Nově budou dále vlastníci pozemních komunikací, kterých se týká posouzení bezpečnosti, jednou za pět let provádět posouzení jednotlivých úseků těchto pozemních komunikací z hlediska rizika dopravních nehod a závažnosti jejich dopadu a hodnotit je jako úseky s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. V oblasti poskytování evropské služby elektronického mýtného, to je ta druhá oblast, kterou novela zákona upravuje, dochází k dílčím změnám v povinnostech poskytovatele evropské služby elektronického mýtného. Například již nebude požadováno pokrytí všech členských států Evropské unie, které mají zavedeny systémy elektronického mýtného, ale pouze alespoň čtyř takových členských států. Dále se jednoznačně stanoví, že poskytovatel evropské služby elektronického mýtného není povinen hradit mýtné ve vztahu k vozidlům, jejichž elektronické zařízení je evidováno jako zablokované, či se výslovně zakotvuje jeho právo na odměnu od provozovatele systému elektronického mýtného. Dále se zavádí povinnost provozovatele systému elektronického mýtného vést účetnictví a peněžní prostředky týkající se provozování systému elektronického mýtného odděleně od ostatních činností. Upřesňují se též technické požadavky kladené na prvky systému elektronického mýtného a postupy posouzení shody a posouzení vhodnosti pro použití těchto prvků. Návrh zákona také stanoví povinnost ministerstva dopravy zveřejňovat vybrané údaje týkající se provozování elektronického mýtného a poskytování evropské služby elektronického mýtného. V oblasti poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích se navrhuje stanovit povinnost celního úřadu zaslat cizinci podezřelému z přestupku spočívajícího v užití zpoplatněné pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku nebo mýtného spolu s oznámením o zahájení řízení nebo s příkazem informační formulář, který bude vyhotoven v úředním jazyce členského státu registrace vozidla.
Opačný přístup jsem nucen potom označit za pštrosí politiku, která ve většině dějinných situací se nesetkává s velkým úspěchem. Zmíním zde možná nebezpečí biologické hybridní války s geneticky upravenými organismy. Za druhé je možné zkonstruovat patogen virulentnější, odolnější a hůře detekovatelný pro diagnostiku než přirozeně se vyskytující patogeny. Za třetí je možné zkonstruovat stealth, tedy neviditelné viry, které se zabudují do genomu somatických, tedy tělních buněk a případně i do zárodečných buněk organismů včetně člověka a budou se aktivovat až po delší době, případně po dodání aktivátoru.
Nemám takovou obavu, ale samozřejmě neberu mu jeho opatrnost. Je to norma, kterou ještě připravila předchozí vláda, tato vláda ji převzala, dala do Sněmovny a já doufám, že skutečně bude co nejrychleji projednána.
Je to služba dynamické směny, to je služba, kterou mohou využívat naši občané v zahraničí nebo turisté v České republice. Problém tam je, že velmi často tam byl velmi nevýhodný kurz.
Zmocňuje zpravodaje, tedy mě, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, takže tak činím. Tolik tedy ve stručnosti, jak ten zákon probíhal v Poslanecké sněmovně. Nicméně opak je pravdou, je to extrémně nevýhodné. Tam už pak není možnost se k tomu vrátit, nějakým způsobem to reklamovat a podobně. Nicméně jsem rád, že se to dostalo sem a že my máme možnost na to nějakým způsobem reagovat.
Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Prosím, můžete pokračovat.
To je celá změna, proto je to legislativně technická věc. K čemu došlo?
Cílem uvedeného novelizačního nařízení je zvyšování transparentnosti hodnocení rizika, které se provádí v rámci zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv. Za tímto účelem se zavádějí standardní datové formáty, které mají přispět k efektivnímu zpracování žádostí posuzovaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Další oblastí, která ve směrnici o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí je změněna, je právní úprava ochrany informací, které je subjekt nakládající s geneticky modifikovanými organismy povinen v rámci příslušných povolovacích procesů předkládat a jejichž zveřejnění by jej mohlo poškodit v rámci konkurenčních vztahů. Návrh novely byl 26. ledna 2022 projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Byl přikázán výboru pro životní prostředí, který návrh dne 24. února 2022 projednal a vydal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučil, aby návrh schválila v navrženém znění. V této chvíli nebyl k zákonu vznesen žádný pozměňovací návrh.
Děkuji paní ministryni životního prostředí za uvedení tohoto vládního návrhu zákona. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Pane poslanče, máte slovo.
Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy jak na unijní, tak na národní úrovni rozlišuje tři způsoby tohoto nakládání. To jsou dva způsoby. Na základě oznámení vzniká oprávnění k uzavřenému nakládání s GMO, které na základě hodnocení jeho rizika bylo zařazeno do první nebo druhé kategorie rizika, to znamená, že jsou s ním spojena pouze zanedbatelná nebo nízká rizika jeho škodlivých účinků, a nároky na zabezpečení uzavřeného prostoru jsou proto méně přísné. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Dovolím si nakonec ještě říci, že nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a nejsou ani v současné době v systému.
Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu.
Lhůta pro nominace poslaneckých klubů byla vyhlášena volební komisí do 10. března do 12 hodin. Druhá nominace přišla z poslaneckého klubu hnutí ANO, kde je navržen kolega poslanec Roman Kubíček. Není to přímo volba Sněmovny, ale je to návrh Sněmovny ke jmenování pro prezidenta republiky. Tedy Sněmovna předkládá v případě úspěchu té volby návrh jednoho kandidáta ke jmenování do funkce prezidenta NKÚ prezidentu České republiky. V tom případě by zvolenému členu započalo jeho devítileté funkční období právě až dnem jmenování prezidentem České republiky.
Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášeného pana poslance Kubíčka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Mám teď zájem o závěrečné slovo, já teď musím krátce reagovat technicky. Máme připravena ta dvě jména tak, jak to bylo navrženo v usnesení. Prosím, označujte tedy jenom jedno jméno, které je právoplatné, to znamená jméno kandidáta pana Miloslava Kaly.
Děkuji za vaše závěrečné slovo i za toto doporučení. Takže nyní budeme hlasovat o formě volby, zda bude volba hlasování tajná. Kdo je proti? V hlasování číslo 42 je přihlášeno 167 přítomných, 158 pro, proti žádný. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu právě pro provedení samotné volby.
Zde se stalo to, že 8. září 2021 v loňském roce rezignoval jeden z radních, pan Mgr. Josef Nerušil. Zúžil celkem devět nominací na tři finalisty a ty promítl do usnesení číslo 37, které následně postoupil volební komisi. Jsou to pánové Kamil Machart, Jaroslav Šebek a Stanislav Zdílna.
Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 43 je přihlášeno 168 přítomných, pro 158, proti žádný. Otevírám bod číslo
Situace je zde stejná. Do televize budeme mít dvě volby. První nejprve doplňuje právě podobným způsobem uvolněné místo, pouze tedy do konce toho původního mandátu. Návrhy byly zaslány do 9. února. Poté bylo doručeno na toto místo 18 platných nominací. Volební komise toto promítla do svého usnesení číslo 43 z 10. března. I zde prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o formě volby, a to tajným způsobem.
Děkuji, pane předsedo. Ptám se, zda se někdo hlásí do právě otevřené rozpravy? Dávám hlasovat o způsobu volby, zda budeme volit tajně. V hlasování číslo 44 je přihlášeno 169 přítomných, 160 z nich pro, proti žádný.
Zde se tedy volí pět radních České televize už na plné šestileté funkční období, protože ten příběh je skoro rok starý.
Věřím, že s panem ministrem budeme o tomto bodu ještě debatovat potom na podvýboru a následně v ústavně-právním výboru a že se nám podaří vyprecizovat to znění tak, aby opravdu oběti trestných činů měly co nejlepší pomoc a ochranu. Děkuji za pozornost.
A nyní pan ministr - nemá zájem o závěrečné slovo. A než tomu tak bude, přečtu omluvy. A nyní prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Odhlásím vás všechny, vidím zde žádost o odhlášení, a prosím, abyste se přihlásili svými kartami.
Co se týká prvního hlasování, budeme hlasovat pozměňovací návrh B a to je pozměňovací návrh pana poslance Kotena, který upravuje nutnou obranu.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nyní mohu zahájit hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 27, přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.
Stanovisko je souhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
A teď tedy budeme hlasovat návrh zákona jako celku.
Jen konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno, a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Hlasování číslo 29, přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 160, proti nikdo.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nyní máme pevně zařazené volební body, volební blok. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím tedy, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a provedl nás tímto bodem. A prosím vás všechny o ztišení, ať můžeme pana předsedu vyslechnout. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobré odpoledne. Volební komise je vždy připravena na své body. Každopádně první volební bod je tradiční - návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který hlasujeme aklamací. Tak jako každou schůzi Poslanecké sněmovny, i na tuto jsme vyhlásili lhůtu pro kluby na podání návrhu. Byla do včerejška do 22. března do 12 hodin. Návrhy volební komise obdržela. Přijala je kvůli efektivitě formou per rollam v usnesení číslo 47, se kterým vás rychle seznámím.
Ještě jednou prosím poslance a poslankyně, aby se ztišili, přesunuli své individuální rozhovory do předsálí.
Pak to někdo neuslyší celé a udělá chybu při hlasování.